Ano, já končím, já jsem jenom chtěla upozornit, že ta čísla máme k dispozici, a já je samozřejmě ve svém projevu potom všechna podrobně budu prezentovat.
Hezký den, kolegyně, kolegové. Vždycky v tom budou emoce. Samozřejmě, životní zkušenosti hrají velkou roli. Možná se budete pousmívat, že o životních zkušenostech tady mluvím já, jedna z nejmladších poslankyň, přesto vám svůj příběh zkusím předat. Důvod, proč podporuji manželství pro všechny, je ten, že stejnopohlavní páry považuji za naprosto stejné páry jako ty heterosexuální. Není v tom rozdíl. Ono totiž nejde o sex, byť ty debaty k tomu často vedou, a upřímně řečeno, nejsou moc důstojné. Jde o lásku, o to, kdo se komu líbí, s kým chce trávit čas, s kým chce žít. My tomu nezabráníme, ti lidé spolu budou žít, třeba i na hromádce. Ale pokud jsme tradicionalisté, pokud chceme, aby manželský svazek měl pro lidi smysl, měli bychom jim přece umožnit v takovém svazku žít se všemi právy a povinnostmi, které k tomu patří. Já moc tradiční nejsem, asi je to i generační záležitost, kdy o ten v uvozovkách papír moje generace tolik neusiluje, a už vůbec ne brzy. U mě se to pojí i s další životní zkušeností, kterou je rozvod mých rodičů. Oba mám ráda, s každým z nich mám trochu jiný vztah, daný tím, kolik času jsem s nimi strávila, ale oba mám ráda a oni oba mají rádi mě - bez ohledu na geny. V téhle rodině mám ségry - nevlastní, určitě, nemáme stejné oba biologické rodiče, ale já o nich jako o nevlastních vlastně vůbec nemluvím ani nesmýšlím, protože jsou to přece moje ségry. Připadá mi bizarní na jednu stranu mluvit o tom, že je pro někoho důležitá rodina. Přitom jaká jiná rodina je skvělá, než ta plná lásky? Řešíme tu lidi, kteří by ji dětem chtěli dát, místo toho, abychom řešili týrání dětí, situaci těch, kteří opravdu žijí v násilné rodině, která pro jejich budoucnost není dobrá. Je pak nenaplněné? Znamená to, že je špatné, že nesplnilo nějakou společenskou úlohu? To přece lidé, kteří vedou náš stát, chtít nemají. Svobodně ve smyslu volby. Pokud nebudu chtít mít děti, nebudu je mít. Pokud budu chtít žít se ženou, žít s ní budu.
A čemu jste v té odpovědi nerozuměl? Já jsem se vám snažil vysvětlit, na čem jsou postaveny investiční pobídky, a řekl jsem tady, že naprostá většina z nich by měla být formou snížení daňové povinnosti, to znamená snížení daňového zatížení pro toho investora, to znamená snížení budoucích příjmů státního rozpočtu. Je tato odpověď dostačující pro vás v tuhle chvíli?
Děkuji za slovo. Já si myslím, že už to opravdu přesahuje všechny meze. Poslanecká sněmovna, a to vy určitě víte, je suverén. Ministři, ministryně by se měli zpovídat Poslanecké sněmovně. Já nevím, jestli si to uvědomujete, jak se takhle chováte. Asi jste nebyl tedy úplně oblíben v kolektivu.
Děkuji za dodržení času a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bžoch. Pane poslanče, prosím.
Vy se zodpovídáte nám, ne my vám.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou paní předsedkyně Schillerová. Paní předsedkyně, prosím.
Děkuji za slovo. Je to člověk, který dýchá za svou práci, který dýchá za svůj region, za Karlovarský kraj. Je tam zastupitelka a jde jí jenom o to, aby se dobrala pravdy. Přece není potřeba ji urážet. Proč ji shazujete? Vy jste bankéř a taky vás neurážíme, že jste toho času ministrem průmyslu a obchodu. Tak jí prosím odpovídejte, odpovídejte jí korektně, věcně a přestaňte ji urážet.
Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Feranec.
Já tomu rozumím, že vy ve své jedinečnosti a genialitě, pro vás je téměř nehodné se tady bavit s obyčejnými poslanci. Rozumím tomu, nejste první v historii, takových tady bylo. Jeden z nich byl brouk Pytlík.
Prosím, pane ministře.
Já se opravdu omlouvat nebudu. Ona je to otázka toho, kdo jak vystupuje, kdo s jakými urážkami. Respektuji to, že se zodpovídám Sněmovně, ale nemusím si nechat všechno líbit, ani to dělat nebudu. Takže pokud budu dostávat věcné dotazy, budu na ně odpovídat. Takže to je asi v tuto chvíli z mé strany všechno.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. První pan poslanec Salvetr a připraví se pan poslanec Král. Pane poslanče, prosím.
Já jsem rád, že nastala komunikace ve směru od vlády ke kraji, od krajů k jednotlivým obcím, aby případné pochybnosti byly vyvráceny a aby třeba ten projekt také odpovídal tomu, co v tom daném místě je možné. Čili neměla by to být ta diskvalifikující věc pro Plzeňský kraj, byť rozumím snaze Karlovarského kraje o obdobné projekty.
Děkuji za dodržení času a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Král.
Ale ono je to pořád stejné, prostě je to z jedné kapsy do druhé. Stále se bavíme o státním, respektive veřejných rozpočtech.
Prosím.
Už chápu, proč včera neodpovídal, protože jeho vystoupení na mě působí - v uvozovkách - o nekompetentnosti, že prakticky musel přinést papír, z kterého tady četl nějaké argumenty, ale podle mého názoru, pane ministře, vy vůbec nevíte, co v tom daném zákoně o investičních pobídkách předkládáte, takže jestli byste byl tak strašně hodný a v tuto chvíli mě poslouchal, protože určitě víte, že v rámci investičních pobídek se podporují právě pobídky nebo firmy s propracovanější výrobou. A vy přicházíte s novelou zákona, kde chcete tuto výhodu pro ty tři strukturálně postižené kraje zrušit, a to jste tady nikomu neřekl. To znamená, že budete podporovat pouze pobídky s propracovanější výrobou. Já chci, aby do Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje šly pobídky s propracovanější výrobou, ale položme si otázku: když budou všechny kraje na stejné úrovni, kam půjde, ten investor? Půjde do Karlovarského, Ústeckého? Půjde tam, kde je kvalifikovaná pracovní síla, a to je v těch vyspělejších regionech. A to je to, co já vám říkám a co se mně nelíbí, co je v tom návrhu zákona. Nebudu mluvit o tom, kdo o tom má rozhodovat, jestli vláda, nebo jestli to má správní řízení. Mně se nelíbí, že vaše vláda říká, že strukturálně postižené kraje potřebují pomoci, a tímto návrhem zákona jdete úplně opačnou cestou. Zároveň bych vám tady ráda i přečetla stanovisko šéfa Sdružení pro zahraniční investice, pana Blažka, který jasně řekl, že investice s propracovanější výrobou do těchto regionů s největší pravděpodobností, řekl jasně, že nepůjdou, investoři dají přednost Brnu nebo dalším regionům, a zrušení výjimky tak samozřejmě těmto regionům bere šanci nalákat k sobě alespoň podniky s méně propracovanější výrobou. Právě v těchto regionech je ještě nějaká dostupná pracovní síla, akorát třeba není z pohledu vzdělání ta kvalitní. Ale ty lidi i v těchto regionech prostě potřebujeme zaměstnat. Takže vy předložíte návrh zákona, kde stavíte všechny ty regiony na stejnou úroveň. Musím říct, že vaše vystoupení na mě opravdu působilo: všechno je ve skvělém pořádku a prakticky jste si ani neodpustil opět tady nějakým způsobem použít Andreje Babiše. Zároveň bych chtěla zdůraznit - a možná to víte, možná ne - ale, pane ministře, Asociace krajů není připomínkovým místem, není schváleným připomínkovým místem. To, že máte svého kolegu ve vedení Karlovarského kraje, který vám k tomu připomínku nedal, protože Karlovarský kraj je schváleným připomínkovým místem, to je druhá věc, ale Asociace krajů schváleným připomínkovým místem není, a myslím si, že jako ministr průmyslu a obchodu byste to měl vědět.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 65. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. Jedná se o následující body: bod 18, novela zákona o investičních pobídkách. Poprosím o ztišení v sále. Ještě jednou poprosím o ztišení v sále i z levé strany. a poté body 71, novela občanského zákoníku, a 83, návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod. Opět poprosím o ztišení. Vím, že ty začátky jsou náročné, poprosím ještě jednou. Nyní je prostor pro případné změny schváleného pořadu schůze. Není tomu tak? Pan předseda má zájem vystoupit. Prosím, ujměte se slova. Děkuji. Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Je navrženo, aby bod číslo 18, sněmovní tisk 409, o investičních pobídkách, byl zařazen dnes pevně, a sice za bod 23 před bod 71, což je novela občanského zákoníku. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Výsledek je, že tento návrh byl přijat. Prosím, pane ministře.
Podle mého názoru jste prostě tu ambici měli mít mnohem větší. To za prvé. A tady se zase vracím k tomu nešťastnému stavebnímu zákonu. Byl přijat v roce 2021 v létě, tedy skoro před dvěma lety. Jinými slovy, i tady z mých úst musí zaznít to, že vládní proklamace o urychlení výstavby, o ambicích stavět dál, zrychlovat, jsou sice pěkné, ale jsou to pouze fráze, prázdné formulace, a realita tady je vidět. To je jeden blok mých připomínek. Já je rychle připomenu. První návrh říká: pojďme nějakým způsobem stabilizovat finance na přípravu i realizaci, například formou určitých garancí každoroční částky a podobně - inspirace z Velké Británie. To je hodně složité, souvisí to s rozpočtem, ale ty další tři až tak složité nejsou: umístění vysokorychlostních tratí, těch koridorů, jako liniových staveb do území, jednodušší umístění, tedy posílení zrychlení aktualizací těch ZÚRek, krajských zásad územního rozvoje. A konečně to možná nejzásadnější, když teď vidíme problémy v terénu: nalezení nějakých motivačních transparentních kompenzací pro obce, nějaký systém opatření, financování, třeba inspirace atomovým zákonem, například ilustračně. Zatím tam nejsou. Tak se ptám a žádám pana ministra, aby se k tomuhle taky vyjádřil, jestli s tím na ministerstvu pracujete. A tady, ať nejsem jen kritický, ať jsem konstruktivní, dívám se na pana předsedu hospodářského výboru, nabízím i podanou ruku.
Tak proto minimalistický přístup k tomu, co přinesla evropská směrnice a nařízení Rady. Ten implementační návrh přináší několik důležitých změn. V tomto případě právě evropská legislativa upravuje, kdo a podle jakého právního řádu se tedy bude řídit například soutěžení té stavby. I to je jedna z těch důležitých změn, kterou zákon přináší. Pokládám tu změnu za důležitou, pokládám ji za prospěšnou i pro ekonomiku České republiky. Předpokládám, že s otevřením tohoto implementačního zákona dojde k řadě dalších doplnění.
Děkuji a nyní poprosím pana zpravodaje, aby se ujal slova, a jde o pana poslance Ondřeje Lochmana.
Pěkné dopoledne, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsme nyní v prvním čtení. Jak již řekl pan ministr, pan předkladatel, jedná se tedy o evropskou transpozici. Zde pouze připomenu, že síť TEN-T je evropská síť, která má spojovat jednotlivé členské státy jak na silniční síti, železniční síti, tak z hlediska vodních cest. Opravdu to provedení, ten návrh je velmi minimalistický a je zde přesně transponováno to, co by být mělo. Ještě za páté budou stanovena specifická pravidla u veřejných zakázek v případě přeshraničních záměrů.
Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.
Kdo nic nedělá, nic nezkazí, tak bych asi uvedl své vystoupení na téma liniového zákona. Samozřejmě ten zákon my podpoříme, podpoříme jeho posunutí dál do výboru, do garančního, tedy hospodářského.
Děkuji a máme zde několik faktických poznámek. Pan poslanec Feranec, následně pan poslanec Bělica a další.
Najednou je tam zeď, on si vyresetuje tu paměť, tu svoji, a najednou bude úplně jiný člověk? Fakt si myslí, že to takhle funguje?
Děkuji a poprosím pana poslance Bělicu, poté paní poslankyni Peštovou.
Děkuji za slovo, pane předsedající, já bych taky ráda slyšela tu odpověď od paní poslankyně Richterové, prostřednictvím vás. Já jsem ji pozorovala, když tuto otázku položil pan kolega Králíček, vaším prostřednictvím, takže si hrála s telefonem, pak se šla zeptat pana poslance Výborného, prostřednictvím, a tam asi dostala odpověď, že nemá reagovat. Ale já bych přesto tu reakci ráda slyšela.
Děkuji. Já bych připomněl ještě jednu skutečnost. Marek Poledníček už v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání byl, on už tam působil. A pokud mě paměť neklame, tak byl zvolen i hlasy hnutí ANO.
Tak jaký je rozdíl mezi panem Köpplem a panem Poledníčkem, kterého jste tady vychválil?
Já jenom zareaguji na to, co říkal pan Bureš.
Případně nám ještě zopakujte návrhy na hlasování. Výsledek: přijato. Tímto tedy přerušuji bod a přecházím k bodu číslo Návrh na volbu členů Dozorčí komise Národní sportovní agentury
Děkuji. Je to první volba, první kolo a je to novela nedávná, takže nebudu tady zdržovat znovu opakováním. Volební komise Poslanecké sněmovny tedy vyhlásila lhůtu do 16. května do 12 hodin. I zde, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy a pak o hlasování, o návrhu na tajnou volbu.
Ano, otevírám rozpravu. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji. Kolegyně, kolegové, dovoluji si rezignovat v rámci nominace do Dozorčí komise Národní sportovní agentury.
Děkuji, já tu rezignaci beru na vědomí.
A připomínám ještě členům organizačního výboru, že schůze organizačního výboru bude 10 minut po ukončení nebo přerušení této schůze.
A já ještě k průběhu volby stanovuji na vydávání lístků a provedení volby 20 minut, takže volební místnost bude otevřena do 14.30 a výsledky voleb oznámím zítra v 11 hodin při pokračování této schůze po písemných interpelacích.
Máme tady zvláštní usnesení. Čili rekapitulace: máme zvláštní usnesení 1231, podle kterého je tento postup možný. Máme návrh pana předsedy Cogana, který je hlasovatelný a zazněl. Ještě jednou se optám, zda ještě... Není tomu tak, že by se něco změnilo. Pan předseda Cogan navrhl - a poprosím opravdu o klid, ať každý ví, o čem se bude hlasovat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Toto hlasování bylo prohlášeno za zmatečné. A ještě jednou, aby bylo jasno, budeme hlasovat o tom, zda nastává ten odůvodněný případ, čili zda je ta možnost. Prosím, přihlaste se opět svými kartami.
My jsme akční vláda, to znamená, ty body za mě vezme kolega, to znamená, klidně to můžu udělat podle návrhu pana kolegy Cogana.
Zahajuji hlasování, Kdo je pro, že nastává tento případ? Zahajuji hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že tento návrh na předřazení byl přijat. prvé čtení A nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, kterou tímto otevírám. A ještě konstatuji, že před přerušením bodu byl s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec... stahuje, čili budeme pokračovat v obecné rozpravě tak, jak byli přihlášeni poslanci, když byla přerušena. A já tu mám konstatováno, že byla ještě přihlášena paní poslankyně Romana Bělohlávková s faktickou poznámkou - také stahuje. Čili se ptám, kdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě? Poprosím pana ministra, aby se ujal slova.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem rád, že jsem se nakonec po dlouhém čekání k tomu mikrofonu dostal a že mohu odpovědět na některé dotazy, nebo doufám, že na všechny dotazy, které tady včera zazněly, a že se v rámci projednávání této novely zákona dostaneme o kousek dál. Někteří podnikatelé z toho dlouhé roky velmi profitují, někteří podnikatelé i u nás v České republice patří dokonce k těm, kteří čerpají různých forem podpory nejvíc. Ale v čem se ten svět změnil za poslední dobu je, že i ona konzervativní Amerika ve svém nařízení o redukci nebo v zákoně o snižování inflace, Inflation Reduction Actu, přistoupila k něčemu, co bychom na tomto kontinentu možná dřív neočekávali, to znamená k významným investičním pobídkám tak, aby přilákala co nejvíce zahraničních investorů na americký kontinent. To vedlo samozřejmě i k určité míře reakce v Evropě, kdy právě u strategických projektů došlo poměrně rychle k tomu, že pro významné záměry můžou být do určité míry zjemněna pravidla o veřejné podpoře. Takže já bych na to odpověděl asi takto: příští rok se bude mistrovství světa v hokeji hrát v České republice. Pokud se všechny ostatní země rozhodnou a domluví mezi sebou, že budou hrát se šesti hráči a s brankářem, tak my si můžeme hrát na konzervativní, můžeme zkusit ty zápasy odehrát v pěti, ale velmi pravděpodobně budeme prohrávat.
Ještě jednou, oceňuji rétorické cvičení. Kdyby tak nekulhalo na všechny čtyři, bylo by to pro příště mnohem lépe.
Nepřekvapivě vyvolala tato odpověď faktickou poznámku. Jestli si dají pánové přednost - tak prosím, pan poslanec Adamec.
Musím říct, že z toho vystoupení jsem si vzal tu první větu, nebo tu první část, že to podpoříte, což považuji za naprosto správné. Ale musím říct, že já také nejsem pro nějaké košatění toho, co nám přichází z Evropy, a navíc zdaleka ne všechno, co v té Komisi vymyslí, je prospěšné a dobré pro Českou republiku. To je potřeba také tady říct. Jinak ten návrh zákona považuji za správný. Jinak si myslím, že si zahráváme s ohněm.
Nyní jsou dvě faktické poznámky, kde se jako první hlásí pan poslanec Martin Kolovratník a poté se připraví pan poslanec Václav Král.
Děkuji moc. Já mám tedy dvě nohy, ne čtyři, ale beru to. Ale děkuju za to vystoupení jak panu ministrovi, tak i panu předsedovi Adamcovi, a beru to. Ale férově říkám, nebyl jsem v detailu, to prostě řeknu. Takže i pokud bych se mýlil, rád tu chybu uznám a rád to řeknu veřejně.